Je potřeba se taky podívat, jestli v uplynulých devíti letech byla dostatečná nabídka vysokých škol ke studiu učitelů, a to v těch oborech, které jsou potřeba. Nebudu tady rozebírat jednotlivé možnosti a nabídky a možnost vysokoškolského studia. Zároveň bych si dovolil upozornit, že osobně taky nezastávám názor, že by měli učit lidé se středoškolským vzděláním. Nicméně je potřeba si uvědomit, že nepřítomnost učitele, a opět jsme u nabídky vysokých škol, znamená vysoké náklady na suplování, a tady si dovolím upozornit, že právě za pravicových vlád došlo k výraznému snižování prostředků právě v této oblasti.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Novotný.
Děkuji za slovo. Ale na druhou stranu bych chtěl, aby tento zákon šel do druhého čtení. Já osobně si myslím, že je potřeba prodiskutovat celou řadu věcí. A on řekne, za tyto peníze já tady učit nebudu, a ještě po mně chceš pedagogické minimum, řediteli.
Děkuji panu poslanci Novotnému.
Já vám je, paní kolegyně, řeknu. Nejsou to jenom ti, kteří chtějí týt z toho systému a nechtějí dodržovat zákony. Druhý příklad ze života.
Děkuji panu poslanci.
Stanovisko vlády. Vláda na své schůzi dne 28. dubna 2014 tento návrh projednala, posoudila a zaujala k němu neutrální stanovisko. Je také jasné, že je potřeba komplexního řešení v této oblasti včetně zákona o sociálním bydlení.
Děkuji paní zpravodajce. Mám dvě přihlášky s přednostním právem a potom další přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hnutí Úsvit už v zimě navrhovalo zastropovat příspěvek na bydlení na cenu místně obvyklou, bylo to v zimě před několika měsíci zamítnuto vládou se slovy, a na to si vzpomínáme všichni, že do dvou měsíců tady bude předložen návrh nový. Tak dva měsíce tady - před chvílí se jednalo o učitelích, takže to si snad spočítáme všichni, základní školu jsme zajisté absolvovali - a dva měsíce jsou pryč. Tuším, že už jsou čtyři měsíce tady, a návrh tady není. Ale u nás v Bystřici pod Hostýnem ve Zlínském kraji to máme přímo na náměstí. Máme tam 200 Romů přímo ubytovaných, ten bývalý hotel Podhoran je přilepen na městský úřad a vedle toho je kostel. Takže my vedle toho žijeme denně. Takže já bych chtěl říci, že opět k tomuto návrhu, já myslím, že nám se v Úsvitu nejedná za každou cenu prosadit svůj vlastní návrh a honit si politické body. A jenom připomínám, že tento zákon o hmotné nouzi tady platí už osm let, vážení. Já nevím, jestli to mnozí víte, platí od roku 2006, to znamená tady prostě to není problém, který teď přišel. To znamená, schválně sem používám čísla, která jsou tady z oficiálních zdrojů, aby snad někdo zase nemohl namítat, že si tady Úsvit nebo Okamura tady schválně říká, že se tady zneužívá doplatek na bydlení a že se sestěhovávají Romové na jedno místo a že to snad je jinak. Takže já bych chtěl se skutečně přimluvit za to, abychom to propustili a abychom v tomto problému skutečně zatáhli za jeden provaz. V této souvislosti bych si chtěl jenom trošku říci jednu věc.
Děkuji paní poslankyni Novákové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Josef Vondrášek.
Hezký den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom krátce a fakticky. A trošku bych polemizoval s kolegyní Putnovou, s tím studiem, že ještě dneska může někdo začít - já myslím, že je tam napsáno začít a úspěšně dokončit za těch deset let. Ale je otázka, co tady zaznělo, jestli bylo kde studovat to, co bylo třeba studovat. Mě tam spíš zaráží jedna věc. Je tam určitý věk, je tam určitá doba praxe a ta doba praxe vlastně umožňuje to, aby to další vzdělání nemuselo být. A tam je taková pěkná obezlička, tam je to "podle druhu nebo typu školy". Takže základní škola má tři typy - základní škola, základní škola praktická, základní škola speciální. V druhu školy to splňuje. Tady bych poprosil pana ministra, kdyby se toto nějakým způsobem srovnalo, protože je to moc velká síla daná do rukou ředitelů.
Děkuji panu poslanci a prozatím s poslední faktickou poznámkou - už je to zas jinak - pan poslanec Igor Jakubčík.
Existuje mnoho a mnoho učitelů a pedagogických pracovníků, kteří ačkoliv nemají to stanovené předepsané vzdělání, jsou výrazným způsobem na základě svých životních a učitelských zkušeností na výrazně vyšší úrovni než někteří vysokoškoláci.
Já děkuji panu poslanci a chci sdělit, že všichni my, kteří máme vysokou školu, si to nebereme osobně.
Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové a milé kolegyně. Dovolte mi, abych i já řekl jenom pár slov k návrhu a vůbec k probíranému tématu. Takže ze své zkušenosti mohu říci, že určitě pro každého ředitele školy je určitě nejlepším pracovníkem ten, který je kvalifikovaný. To znamená, který má odbornou kvalifikaci, který své práci rozumí a umí pracovat s dětmi. Možná je to i tím, že jsou vysoké školy příliš odtržené od reality. Protože kdyby nebyly odtržené od reality, věděly by, co mají učit budoucí pedagogické pracovníky. Tím, že se neustále měnily, vznikal ve školách chaos a vznikla taková kvalita základního školství, jaká je v současné době. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Poslední faktická poznámka zatím - paní poslankyně Anna Putnová. Paní poslankyně, řekne se vaše jméno a hned je tu víc ticho.
Děkuji, pane předsedající. Opravdu je podmínkou, aby zahájil studium, přičemž termín dokončení není stanovený. V tomto smyslu si myslím, že i ta předloha zákona je poměrně tolerantní. A když mám slovo, tak mi to nedá, abych se nevyjádřila ještě k té rozpravě, kterou jsme tady měli možnost slyšet. Já si myslím, že je velmi nebezpečné zpochybňovat formální vzdělávání. To je přece medvědí služba, kterou prokazujeme učitelům. Všichni bychom chtěli, aby učitelé byli osobnosti, morální autority, které budou dobře působit na naše děti, a chtěli bychom, aby byli kvalifikovaní. A pokud takto veřejně zpochybňujeme formální vzdělávání, tak velmi špatně sloužíme učitelům, za které v řadě případů jindy bojujeme.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.
Já bych chtěl jen podtrhnout to, co tady říkala teď paní poslankyně Putnová. Pokud chceme vést debatu na téma toho, že vysoká škola není potřeba nebo že spousta učitelů je dobrých i bez vysoké školy, tak si zkusme ten problém obrátit do toho, kdo z nás by byl ochotný zvednout ruku, že zrušíme povinnou školní docházku. Protože i bez toho, aby děti chodily do školy, mohou vyrůst v platné občany a rozumné - a možná je úplně zbytečné, abychom děti do těch škol posílali. Zdůrazňuji, míním to jako absurdní případ, není to vážně míněný návrh.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi, a protože nevidím žádnou další faktickou poznámku, tak se dostáváme k řádně přihlášené paní poslankyni Martě Semelové.
Osobnost učitele, která je ve výchovně-vzdělávacím procesu klíčová, může mnohé dokázat, ale také mnohé zkazit. V každém případě odpovídající pedagogické vzdělání je jednou z podmínek, které by měly vést k požadovaným výsledkům tohoto procesu. Tento cílový stav byl dán zákonem o pedagogických pracovnících, který byl schválen před deseti lety. Z různých objektivních i subjektivních příčin tak mnozí neučinili. Někteří spoléhali na to, že účinnost zákona se opět odsune, jiní věřili řediteli školy, který situaci někdy zlehčoval, jindy vůbec neřešil, další studovat chtěli, ale nemohli, jak už tady na to upozornila i kolegyně paní Dobešová, protože potřebný obor nebyl otevřen. Výsledkem je situace, kdy v České republice je 17 tisíc pedagogů bez kvalifikace. Část z nich již studuje, část plánuje studium zahájit.
Zeptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, kam se hlásí paní zpravodajka. Má slovo pan poslanec Ladislav Velebný.
Děkuji, pane předsedo. Teď to bude opravdu velice rychlé. Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje.
A když už je vyrobíte, prosím, dopracujte je a hlavně v termínu předložte tak, abychom je tady mohli projednat. A od pana ministra jsem se tedy odpověď nedozvěděl.
Tomio Okamura v podstatě už řekl, co jsem chtěl říct já. Naposled byl jako paskvil označen proto, že v sobě má několik chyb. Jednou takovou chybou bylo, že nám chybí tečka za větou. V podstatě dnes politici ČSSD spekulují sami proti sobě u dvou návrhů zákona, zda jsou protiústavní, nebo nejsou. A to si myslím, že je určitě na vnitřní debatu v sociální demokracii. Pojďme se vrátit ke konstruktivní debatě, protože hmotná nouze je určitě věc, která nás tlačí, trápí celou Českou republiku. A my tady debatujeme, pořád diskutujeme a Česká republika vydává miliony, desítky, stovky miliard korun na to, aby podnikatelé s lidskou bídou dál vydělávali. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je k panu ministru Dienstbierovi.
Samozřejmě vás všechny povedu k věci, ale moc mi to neusnadňujete.
Ale to je věc, která si myslím, že sem vůbec nepatří.
Děkuji zároveň panu kolegovi Chvojkovi, že se vzdal své faktické poznámky. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Roman Sklenák. Připraví se pan kolega Zavadil. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil. Připraví se pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce.
Děkuji vám, pane předsedající. Tady se mluví o pozitivní diskriminaci, tady se mluví a kecá o všech možných věcech, které s tímto zákonem vůbec nesouvisí. Takže prosím vás, přestaňte mluvit o tom, že to podporujete.
Děkuji za radu panu kolegovi Zavadilovi. Ale jednací řád mi neumožňuje, abych ukončil rozpravu předtím, než vyčerpám přihlášky. S faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Připraví se k faktické poznámce pan předseda klubu ODS Stanjura.
Když nás poslouchají, prosím, přestaňte se urážet a pojďte hlasovat.
Prosím. Vrátíme se k tématu, a to vystoupením pana poslance Antonína Sedi, který se řádně přihlásil do rozpravy jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nikoliv jako první, ale jako druhý. Ale přesto si dovolím několik poznámek. Uvědomuje si to i vláda, která ve svém neutrálním stanovisku, které spíše souvisí s připravovanou vládní novelou, uvedla důvody pro podporu návrhu zákona. Současná situace v sociálním podnikání, a už to tady bylo řečeno, není únosná. Dnes toto není možné a paradoxně namísto úspor v sociální oblasti, které slibovaly pravicové vlády, došlo k nehospodárnosti a k dalším sociálním problémům v lokalitách, kde takovéto sociální ubytovny fungují.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní zatím poslední přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.
Budeme postupovat pěkně krok za krokem. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Dávám hlasovat. Kdo je proti? Končím hlasování. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Takže organizační - s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.
Já jsem se přihlásil s návrhem, vzhledem k tomu, že předseda obmyšleného výboru k přikázání během diskuse prokázal elementární neznalost aktuální situace, prosím, aby Sněmovna pro jistotu přikázala ještě výboru pro regionální rozvoj, neboť se to samozřejmě týká obcí i krajů.
To znamená, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Máte někdo jiný návrh, kterému výboru by to mělo být odkázáno? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Tak, teď se to podařilo spustit. Kdo je pro, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti? Návrh na přikázání byl přijat. Takže i tento návrh byl přijat. Tento návrh je od paní poslankyně Semelové. Takže v tento moment dávám hlasovat, kdo je pro, aby projednávání návrhu bylo zkráceno o 30 dnů. Kdo je proti? Prosím, aby se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek.
Jedná se o mnohostrannou smlouvu. Patří to do kategorie smluv, jejichž přijetí je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Změny Přílohy Aktualizuje a doplňuje tuto přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingem. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane ministře.
Hezký podvečer, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Toť vše z mé strany. Tam bylo vše projednáno kladně, s doporučením přijmout.
Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Přihlášeného nevidím - nikdo. Táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí z místa. Táži se, zda pan ministr chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Kdo je proti?
Tím končím své vystoupení. Chtěl jsem říci, že tato dílčí úprava je v pořádku, ale měla by být doplněna koncepčnější změnou.
Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Blažka. Táži se, zda navrhovatel či paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto zákona. Nyní přikročíme k projednávání bodu číslo
V souladu s usnesením těchto výborů vás prosím o podporu předloženého návrhu zákona.
Mám tady přihlášku pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče.
Vzhledem k tomu, že ji tady nevidím, dávám procedurální návrh, aby se tento bod přerušil do příchodu paní ministryně.
Děkuji, pane poslanče. Jelikož se jedná o procedurální návrh, rozhodneme o něm bez rozpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Hlasování končím. Pane poslanče, slyšela jsem dobře do 22 hodin, nebo v délce dvou hodin?
Mám zde faktickou poznámku. Prosím, pan poslanec Plzák.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Samozřejmě že je možno předložit i další pozměňovací návrh, případně pozměňovací návrh k mému pozměňovacímu návrhu, ale musí to zaznít v tuto chvíli v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Jinak to bude věcí samozřejmě přípravy nové legislativy, aby tyto věci vzala v úvahu a zohlednila. Určitě vás budou oslovovat zanedlouho přes maily, možná i osobně, zástupci Kooperativy a České pojišťovny, ale věřím, že budete tak stateční, jak byli minule poslanci v minulém volebním období.
Budeme pokračovat projednáváním bodu Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Richard Brabec.
Paní kolegyně Válková je dle informací stále ještě v Senátu. Navrhovaná právní úprava předpokládá, že bude nově stanovena délka funkčního období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, a to na dobu pěti let. Návrh vychází z toho, že většina ostatních funkcionářů soudu, tedy předsedové a místopředsedové soudů, již délku funkčního období stanovenou má. Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu a předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu jsou jmenováni na dobu deseti let, předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů na dobu sedmi let. Uplynutí funkčního období bude důvodem zániku funkce předsedy kolegia příslušného soudu. Stanovení funkčního období předsedů kolegií by mělo přispět k personální obnově v těchto funkcích a k výběru optimálních osob, které by uvedené funkce měly zastávat.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré dopoledne. Současně zde byly přečteny dva pozměňovací návrhy, jeden můj a jeden kolegy Tejce, se kterými byl rovněž vysloven souhlas. Děkuji.
Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom jednu malou poznámku k tomuto návrhu zákona. Časově omezené mandáty pro předsedy soudu se podařilo prosadit v době Topolánkovy vlády novelou zákona o soudech a soudcích, na které jsem měl tu čest také pracovat a tady ji prosadit. Myslím si, že je třeba, aby tato novela, která je dílčí a velmi krátká, byla doplněna v budoucnosti rozsáhlejší novelou zákona o soudech a soudcích, která jasně stanoví pravidla pro výběrová řízení pro funkcionáře soudů a také pro jednotlivé soudce. Bohužel nebyla už schválena.